Je to dílo poměrně složitého náročného koaličního konsenzu a jsem rád, že jsme k tomu konsenzu dospěli. Nebylo to opravdu jednoduché. Souhlasím s předřečníkem, že to není všelék. Nicméně je to dlouhá léta očekávaná záležitost a myslím si, že i zásadní posun vpřed. Jsem velmi rád, že jsme prosadili, aby se kariérní řád vztahoval nejen na školy státní, ale také na školy církevní a na školy soukromé. Ve středu vzdělávání je určitě učitel. A naším cílem je kvalifikovaný, kvalitní učitel, který má možnost dál na sobě pracovat a dál se vzdělávat. Věřím, že je to naše společná vize.
Děkuji panu předsedovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Marta Semelová.
Děkuji, vážený pane předsedající. My vidíme na té novele pozitivní i negativní věci. Za pozitivní mohu jmenovat tvorbu metodických odborných kabinetů, což je záležitost, která pomůže učitelům v jejich práci. Pozitivní jsou i příplatky, které jsou zde uvedeny, ať už je to za třídnictví, kde podle pozměňovacího návrhu, což podporujeme, je ta možnost buď 3 000 korun, nebo 1 500 korun se snížením úvazku spojené. To si myslím, že jsou věci, které zaslouží podpory. Budou si muset vytvářet plány profesního osobního rozvoje, což je dál bude zatěžovat.
Nyní se do rozpravy hlásí pan navrhovatel.
Děkuji. Jsme ve třetím čtení, které řeší vydávání občanských průkazů do budoucna. Je to další krok k elektronizaci veřejné správy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych načetla návrh legislativně technických úprav. Vypouští se slova "občanský průkaz" z důvodu zavedení legislativní zkratky držitel.
Stejně tak je zařazeno prvé čtení souvisejícího zákona na příští středu odpoledne. K čemu nám budou? Opravdu nerozumím, pane ministře, možná byste mi to mohl vysvětlit. Když ten zákon potřebujete novelizovat, proč ho nechcete opravit ještě teď? Tak to bude úplně k ničemu. Já tedy procedurálně navrhuji, abychom opakovali druhé čtení, aby v rámci druhého čtení pan ministr a jeho lidé si našli ochotného poslance, který tu budoucí novelu načte v rámci standardního druhého čtení. Můžeme to opravit a nemusíme vydávat dva návrhy zákona. Nemá cenu, abychom to vedli dneska a příští týden to opakovali. Ale tady opravdu není kam spěchat. To znamená, pokud to dobře počítám, dá se do pololetí tohoto roku schválit jak zákon o elektronické identitě, tak zákon o občanských průkazech bez nutnosti další novelizace.
Eviduji jeho návrh na opakování druhého čtení, o kterém po ukončení rozpravy dám hlasovat.
Je tam systematicky načtený pozměňovací návrh zákona, který právě toto řeší, pět dnů je tam další rozmezí, odstupňované finančně.
Přihlášeno 159 poslanců, pro 135, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Přihlášeno 159 poslanců, pro 138, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti? Přihlášeno 159 poslanců, pro 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh byl přijat.
Pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.
Oba body se týkají správních poplatků.
Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Já bych chtěl poděkovat poslancům a poslankyním za schválení tohoto návrhu. Samozřejmě že bude potřebná ta změna, technická úprava, o tom jsem tu hovořil minule, na tom není potřeba nic měnit. Já jsem velmi rád, že to dnes prošlo, jsem velmi rád, že občanský průkaz pro občany bude zdarma, a jsem také velmi rád, že občané nad 70 let budou mít jednodušší cestu, jak občanský průkaz získat a jak ho obnovovat.
A my přikročíme k dalšímu bodu našeho jednání a to je
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedající. Máme proto výjimečnou příležitost prosadit poslední z kroků ke zkvalitnění českého školství a k založení jeho základů. Kariérní řád zavádí podporu jak pro začínající učitele, tak pro učitele služebně starší. Vedle toho obnovuje didaktickou a metodickou podporu profese, zavádí také řadu specializačních a atestačních příplatků, to znamená, zvyšuje ohodnocení učitelů. V rámci výboru jsme dlouho pracovali na tom, abychom maximálně snížili administrativu s tímto spojenou. To se podle mého soudu podařilo.
Prosím kolegy, aby přenesli své hovory do předsálí a nechali paní ministryni domluvit.
Na závěr bych vás chtěla požádat, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste právě v tento den, Den vzdělanosti, podpořili kariérní řád. A děkuji vám za spolupráci na něm.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Já už jsem ve druhém čtení ocenila to, že se podařilo paní ministryni dostat novelu zákona do druhého čtení. Teď samozřejmě ta gratulace pokračuje, protože o kariérním řádu se mezi našimi učiteli a v našem Parlamentu mluví už hezkou řádku let. Je to krok, který považuji za krok jednoznačně správným směrem. Chceme, aby učitelé měli předvídatelnost, chceme, aby měli stanovené mantinely, aby měli garantované finance, které v rámci jejich profese budou podporovány. Současně jsem ve druhém čtení také zmínila, že jsem přesvědčena, že tohle je novela, která opět bude muset být novelizována, abychom dokázali uspokojit ty požadavky učitelů tak, jak je slýcháme z praxe. Třístupňový kariérní řád samozřejmě způsobuje, že drtivá většina učitelů se ocitne ve druhém stupni, což do budoucna podle mého soudu bude nutně vyžadovat diferenciaci právě tohoto stupně. Chtěla bych se také zmínit o některých pozměňovacích návrzích, které jsme projednávali.
Zahajuji hlasování. Souhlasím s tímto konstatováním. S přednostním právem nyní pan předseda Mihola, poté s přednostním právem pan předseda Kalousek. Eviduji tuto žádost. Pan předseda Kalousek.
Já bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně za vstřícnost, se kterou umožnila oddělené hlasování o návrzích pana poslance Klučky. Tím, že nebyl přijat návrh týkající se výluky ze soudního přezkumu, umožňuje to všem poslancům naší frakce podpořit tento návrh a poděkovat pánům Chovancovi a Klučkovi za zlepšení právního prostředí v této problematice.
Děkuji, pane předsedo. Poprosím, aby všichni poslanci zaujali svá místa v sále. Poprosím pana ministra. Kdo je proti? Já vás tedy poprosím, abyste se usadili na svých místech. Nyní poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim vždy sdělila stanovisko.
Jenom klubu. Já plním formální povinnost, co jsem avizoval.
Myslím, že teď bude ideální čas, abychom hlasovali o této změně procedury. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh na změnu procedury byl přijat. V tom případě vyhovím tomuto návrhu. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh procedury byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Přihlášeno 159 poslanců, pro 156, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti?
Koordinátora žákovské samosprávy jako odborníka, který pomáhá žákům a studentům identifikovat se se školou, koordinuje jednotlivé aktivity a vytváří pozitivní atmosféru ve škole. Tam, kde se tento koordinátor už dnes naučil spolupracovat s žáky i s učitelským sborem, se velmi osvědčil. Je to můj pozměňovací návrh, který se vžil pod takovou zkratkou "sabatikl", který jsem avizovala a podrobně představovala ve druhém čtení. Mně je velmi líto, že jsem nedokázala přesvědčit školský výbor, aby podpořil tento návrh. Ten předpoklad a rozvaha, kterou jsem měla k dispozici, musím říct, že vychází ze špatné úvahy, a to že učitelé budou čerpat toto volno všichni v jednom roce, navíc se předpokládá v té rozvaze, že se tak bude dít po dobu jednoho roku. Vzhledem k tomu, že ředitelé jsou lidé, kteří mají velkou zkušenost s personálními záležitostmi, s plánováním, není možné, aby tato situace nastala. Musím se ještě chvilku pozastavit u pozměňovacího návrhu, který se tváří jako kompromisní k mému pozměňovacímu návrhu, a to je pozměňovací návrh pana poslance Kořenka. Tam je požadavek na nenárokovost volna pro vzdělání učitelů. Nenárokovost by způsobila nepochybně výkladovou nejasnost a pravděpodobně by vedla k tomu, že by učitelé v jednotlivých krajích, v jednotlivých obcích a v jednotlivých školách se cítili zvýhodněni. A pokud není nároková, tak ztrácí smysl. Mluvíme o učitelích, ale hlasovat budeme o dětech. Novináři se mě ptali, zda podpořím tuto novelu v případě, že neprojde můj pozměňovací návrh. Já odmítám kšeftovat s budoucností školství a jsem připravena navzdory tomu podpořit tuto novelu. Zůstane možná trocha lítosti nebo hořkosti, ale jsem přesvědčená, že to semínko naděje, že by učitelé mohli získat legitimní prostředek pro získání volna na sebevzdělání, už tady existuje a vyklíčí a vyroste možná v budoucí době v dalším volebním období. A musím říct, že by mi nevadilo, kdyby si to osvojili třeba sociální demokraté.
Děkuji, paní poslankyně. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Zlatuška.
Když jsme začínali, tak jsme věděli, že jeden z podstatných problémů je v českém školství právě regionální školství, tedy školství od mateřských školek po střední školy a učiliště, a věděli jsme, že základním problémem, který musíme vyřešit, je zlepšení jeho financování. Zároveň bylo jasné, že v tom stavu, jak jsou nastaveny všechny mechanismy z předchozích let nebo desetiletí, tak nestačilo jenom přisypat peníze. Přináší ho na konci tohoto volebního období.
V tuto chvíli již není nikdo další písemně přihlášen do rozpravy. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v rámci rozpravy. Máte slovo, pane ministře.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tady v té debatě padlo mnoho informací, otázek, řekl bych i některých polopravd. Sami jste viděli z jeho vystoupení, že to je člověk, který je vysoce fundovaný a velmi hluboko ponořený do této problematiky. A to je přece to, čemu musíme bránit. Kvasiny, Plzeň, když se podíváte na ta čísla, je zjevné, že tam dochází a docházelo k nárůstu přestupků ze strany cizinců a je potřeba to řešit. My nemůžeme prohrát ten souboj o ulici. My nemůžeme ukázat občanům České republiky, že tyto přestupky neřešíme. Pokud to uděláme, tak jediný, kdo to vyhraje, budou populisté a fašisté. A to si přece nemůžeme dovolit. Proto ty věci řešíme. A podnikatelé si musí uvědomit, že musí dodržovat mantinely, které český právní řád v současné době nastavil. Není možné to obcházet, není možné to zneužívat a není možné obcházet nejenom české a evropské právo, což se tady děje. A my to nenecháme prostě být. Co se týká podnikatelů. Já jsem velmi rád, že tady podnikatelé podnikají, že mají velmi dobré výsledky, ekonomice se daří. Je tu velmi nízká nezaměstnanost. Proti tomu stojí stát se svými zájmy o jakémsi udržitelném rozvoji, sociálním smíru, bezpečnosti. Já jsem byl velmi rád, když jeden zaměstnavatel z Ústeckého kraje před několika málo dny velmi důrazně vyzval agentury, které mu dodávají zaměstnance z jiných zemí, aby nepáchaly přestupky. Byly to přestupky městské hromadné dopravy v tom městě. To je náš společný zájem z mého pohledu. Ke kolegu Zlatuškovi. On říkal vaším prostřednictvím, že jsem sám sebe pochválil. My jsme pomohli panu poslanci Klučkovi připravit ty návrhy, ale samozřejmě viděli jste sami, že tento poslanec je velmi fundovaný a velmi hluboko v té problematice. Určitě tu neslouží jako nástroj Ministerstva vnitra. My jsme rádi, že se toho ujal. A za těmi návrhy, které tady zazněly, stojíme. Nezávislým orgánem, o kterém ten zákon hovoří, který je tady ustanoven. Jsou tam zástupci neziskového sektoru, ombudsmanky a dalších lidskoprávních subjektů. To znamená, to je první přezkum, který v té věci probíhá. Pokud budeme dál trvat na soudním přezkumu, tak se celý ten proces výrazně zpomalí. Ale výrazně zpomalí. A já jsem tady uváděl příklad zločince, kde stát potřebuje zasáhnout. Samozřejmě si vážíme každého lékaře, každé zdravotní sestry, každého vědce, každé kvalifikované pracovní síly, která sem přichází a má zájem se v České republice integrovat. Prosím pěkně, my nejsme xenofobní národ. Pro Čechy i pro cizince. Jasná vymahatelná pravidla. To je důvod těch návrhů. Jestli se bude hlasovat o návrzích pana kolegy Klučky odděleně, já avizuji, že u všech bude kladné stanovisko ministra a ministerstva a klidně odděleně hlasujme.
Já vám děkuji, pane ministře. Nemá zájem o závěrečné slovo. Omlouvám se. Nyní s faktickou poznámkou paní profesorka Válková.
Začnu tou politickou. Samozřejmě že jsou to laciné a poměrně snadné hlasy, protože naši občané se obávají o svoji bezpečnost, a já se jim ani moc nedivím, když se podívám na hranice. Protože to ohrožení, kterého docílíme touto novelizací, je poměrně reálné a obávám se, že budeme těžko potom vysvětlovat zaměstnavatelům, proč jsme učinili tento krok, když ho nebylo nutné učinit. Čili politicky, právně i ekonomicky velmi kontroverzní pozměňovací návrh, pro který nezvednu ruku.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Chalupa. Máte slovo, paní poslankyně.
Já bych vás chtěla poprosit, abyste nám tady nezaváděl nové praktiky. Nic proti akademickým titulům, ale akademický titul profesor tady má celá řada poslanců a přijde mi nepatřičné, že tak oslovujete pouze paní kolegyni Válkovou. Takže bych poprosila, abychom skutečně tady dodržovali to, že se oslovujeme poslanec, poslankyně, případně u předsedů klubů nebo předsedů stran toto oslovení. Jako v pubertě. Takže i členové ANO hlasovali pro návrh kolegy Klučky. Pokud tady někdo zpochybňujete poslaneckou iniciativu, tak ji zrušme. A možná si tam dejte, že naopak tady bude mít zákonodárnou iniciativu organizace, jako je Hospodářská komora nebo Rekonstrukce státu nebo Transparency International místo nás. Skutečně tohle chcete? Já tedy ne.
Sypu si popel na hlavu, ale nebyla to jenom paní kolegyně Válková, oslovil jsem taky pana kolegu Zlatušku. Nyní přečtu několik omluv. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa.
Dobré dopoledne, děkuji za slovo.